Děkuji.
Paní ministryně, vládo, kolegyně, kolegové, já jsem pečlivě poslouchal celou tu debatu a pořád jsem čekal, kdy se tady postaví někdo z vládního tábora, kdy se tady postaví někdo ze sociální demokracie, z hnutí ANO a půjde sem k tomu pultíku. Pojďte jim do očí říct, že 70 nebo 80 tisíc rodin bude nespravedlivě trestáno za to, že vyčerpalo ten příspěvek dřív a nemůže teď čerpat. Pojďte to říct zástupcům iniciativy Také pečujeme - jsou nahoře. A sluší se jim poděkovat za to, jakým způsobem se ne pro sebe, ale pro ty rodiny snažili vás přesvědčit o tom, co je spravedlivé. Protože to jsou věci, které z mého pohledu jsou skutečně naprosto nepochopitelné. Těch argumentů tady bylo sneseno tolik, to není otázka nějakých rozpočtů.
Děkuji. Máte slovo.
Děkuji. A já chci jenom připomenout, že tady byly doby, kdy tady vládla pravicová vláda. Zeptejte se policistů, běžte na policejní stanici, běžte na hasičskou stanici, a zeptejte se, jak to bylo za vás! Minus deset a zdanit výsluhy. To byla vaše práce! Sociální demokracie! My jsme s tím přišli do vyjednávání s hnutím ANO. A já chci poděkovat našemu koaličnímu partnerovi, že jsme se dohodli, a ten závazek jsme učinili a teď jsme ho prosadili. A vy nám budete něco vyčítat? Začněte u sebe a zpytujte svědomí, jak jste spravovali tuto republiku! A jak jste dělali ty všechny věci pro lidi. My jsme řekli, že chceme zvednout rodičovský příspěvek. Ano, měli jsme trošku jinou představu než náš koaliční partner, ale je to otázka kompromisu. A ODS potvrdí, že když byla ve vládě, tak také musela dělat kompromisy, to já tomu rozumím. A co nám tady dneska vyčítáte? Ty lidi už to vědí. My jsme si prosadili to, co jsme chtěli. Ale vaše péče o sociální demokracii mě nezajímá. My jsme udělali všechno to, co jsme našim voličům slíbili, a jsme čistí.
Tak já bych poprosil pana předsedu Hamáčka, aby se nezmiňoval o mém svědomí. Já nemám starost o sociální demokracii, tu už jsem dávno ztratil. Takže tam nahoře nesedí vaši voliči? Ti rodiče, těch 70, 80 tisíc rodin, které chcete připravit o toto, nejsou vaši voliči? Já nevím, čí jsou to voliči. Ale mají pravdu. To je důležité! Jsou tam čtyři, říká pan ministr. No tak slyšíte to dámy, jste tu čtyři. Není důležité, čí jsou to voliči! A mají pravdu. A vy jste podělaní strachy! Tak to byla paní ministryně, která dneska, včera říkala: všichni mi dali za pravdu, budu přesvědčovat své kolegy, aby to podpořili. Nejste schopni se ani za ni postavit! Nejste schopni se za ni postavit! A tady se trapně vymlouváte a taháte sem úplně jiné věci. Váš postup je síla, přesně tak. Neslyšíte na racionální argumenty, protože jste si něco dohodli. Já jsem ukázal, kde paní ministryně sama mohla najít ty peníze. Takže můžete se tady vlísávat a říkat, jak jste skvělí, a děkovat hnutí ANO, ale vy jste včera říkali, ne hnutí ANO, že podpoříte senátní verzi.
Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Je to opravdu o filozofii celého pohledu na bezpečnost dráhy, na ochranu dráhy. Je potřeba vysvětlit, že ten současný stav opravdu není ideální a nefunguje. Hovořila o tom Květa Matušovská. A to by možná bylo to, čeho se báli ochránci přírody. To by mohly znamenat ty potenciální holiny v ochranném pásmu. Ale pravdou je, a to je férové říci, a to je právě o tom pohledu na svět, o tom vyvážení, jestli chceme více upřednostnit zdraví lidí a ochranu a bezpečnost, anebo přírodu. Nechci zdržovat fotografiemi vykolejených vybouraných vlaků, fotografiemi krve ze stanoviště strojvedoucího. Takže prosím, já nechci nijak strašit, ale zkusme se na to podívat z tohoto pohledu. Správce železnice může kácet jen ty stromy, které opravdu blízce ohrožují. A poslední doplnění. My jsme o tom s panem senátorem mluvili, já jsem si to ověřoval i u dopravních podniků. Ano, i dopravní podniky to budou moci využít a jsou za to rády. Takže i to by mělo do jisté míry pomoci. Ta ochranná pásma jsou různá. Takže i to je odpověď na tu obavu. Určitě, věřte mi, nebudou po České republice vznikat nějaké šílené holoseče.
Já bych chtěl zareagovat na vystoupení pana poslance Kolovratníka. Já si myslím, že jsem ho nepřekvapil - já jsem nemluvil o dřevinách. Tím, že jste ten návrh zákona zatížili zbytečným sběrem osobních dat, tak jste si snížili počet hlasů pro. Takhle jednoduché to je.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych ráda reagovala na slova pana kolegy Kolovratníka, který tady říkal, že nechce strašit, ale přitom tady mluvil o krvi strojvedoucích. Stejně tak sem nepatří to, jestli stojí proti sobě ochrana a zdraví cestujících a jejich bezpečnost a ochrana stromů, ochrana přírody. Protože tak tomu v tomto případě vůbec není. V tomto případě jde o to, že si někdo chce pouze zjednodušit možnost plošně kácet kolem tratí. A v případě vážného rizika se dokonce může kácet okamžitě a dodatečně toto oznámit. Takže pane kolego Kolovratníku, můžete mi nějakým způsobem vyčíslit, jaký by to mělo dopad?
A pan poslanec Kolovratník vám teď nemůže odpovědět, protože jsou zde dvě faktické poznámky. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji, vážený pane předsedo. Kdybych si měl vybrat z těch verzí, tak bych si vybral z každé něco. Představa nějakého divokého kácení podle mě nehrozí, protože to stojí velké množství peněz. A to rozhodne, pro jakou verzi my budeme hlasovat. To je ten problém, který já v tom vidím. Samozřejmě o těch stromech jsme se bavili dlouho. Jenže v reálu to vypadá úplně jinak. Je to o osobní svobodě každého cestujícího. Děkuji za pozornost.
Já nechci skutečně zdržovat a dohadovat se. Ale oceňuji vaši názorovou konzistenci. Je to o tom, že Poslanecká sněmovna vzešla ze svobodných voleb a že ne všichni můžeme mít na tytéž věci stejné názory.
S přednostním právem pan předseda Kalousek.
Jenom kratičkou reflexi na pana předsedu Kováčika. Prosím, nemaťme se navzájem a nemaťme pojmy. Naší ambicí při zřízení vyšetřovací komise přece není kontrola tajných služeb. To nám nepřísluší a nikdo nechce...
Pan předseda Bartošek chce také reagovat s přednostním právem. Omlouvá se pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček dnes od 15.30 z pracovních důvodů. Prosím, máte slovo.
Jenom krátké doplnění. Já jsem přesvědčen, že úkolem Poslanecké sněmovny je skutečně nastavit systém tak, a podpořit, aby tyto aktivity se u nás neděly, abychom chránili české občany a Českou republiku před tím, aby tyto aktivity se v České republice děly.
Takže zdá se, že už nikdo nebude reagovat.
Pěkné odpoledne, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Jak jsem řekl, jde o posílení práva spotřebitele, který se předtím obrátil na mimosoudní orgán. Nejsem tady tak dlouho, takže bych to poprosil za bod, s kterým přišla kolegyně Langšádlová, zítra, pokud bude zařazen. Pokud ne, tak jako první bod. Doufám, že v této podobě je to hlasovatelné.
Jestliže je to vše v tuto chvíli, tak já přivolám naše kolegy a vypořádáme se hlasováním s návrhy, které zde zazněly. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Dále tedy budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Langšádlové, abychom bod 284 týkající se návrhu na zřízení vyšetřovací komise zařadili ve středu na 14.30 za podmínky, že budou projednány všechny zákony vrácené Senátem. V případě, že nebudou, tak poté jako první bod po těch bodech, ve kterých budou projednány zákony vrácené Senátem. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Já vám děkuji. Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy, které se týkaly pořadu této schůze, a budeme pokračovat. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Já mezi námi vítám pana senátora Mikuláše Beka. Poprosím, aby za navrhovatele se k pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr dopravy Vladimír Kremlík. Poprosím o klid v sále. Nejprve pan ministr, poté pan senátor jako zástupce Senátu. Máte slovo, pane ministře.
Podle předkladatele tohoto pozměňovacího návrhu ponecháním této věty v navrhované právní úpravě hrozí, že budou preventivně káceny i zdravé stromy, které žádné reálné riziko pro provoz na dráze nepředstavují.
Následují faktické poznámky v tomto pořadí: pan poslanec Ferjenčík, pan předseda Výborný, pan poslanec Veselý a pan předseda Hamáček. Prosím, máte slovo.
Zaprvé Piráti tu ještě nevládli, takže za námi ty škrty nejdou. Každopádně my jsme na rozdíl od vás navrhli pravidelnou valorizaci rodičovské, aby rodiče měli jistotu, že jak bude růst inflace, bude se zvedat i rodičovská do budoucna. Každopádně proč tady vedeme tu debatu s paní ministryní Maláčovou. Já to vůbec nechápu, jak má někdo tu drzost psát si na facebook, že žádá svoji stranu a spolu s předsedou Hamáčkem svou stranu o to, aby pro něco hlasovala, a pak se tady vymlouvala, že to nejde.
Děkuji. Pan předseda Výborný. Prosím, máte slovo.
Ke kterým vy se neumíte postavit čelem a říct ano, vás 70 tisíc vezmu a ty peníze vám nedám prostě. Jde o ty lidi.
Co jste dokázali vy? Pan předseda Výborný nám tady vyčítá, že jsme se nepostarali. Byli jsme spolu ve vládní koalici. Nic takového nepadlo! My jsme to prosadili! Byla to naše priorita, my jsme to dokázali. Ne pro všechny, to já beru, ale pro drtivou většinu. Aspoň něco. Vy jste nedokázali vůbec nic!
Následují faktické poznámky v tomto pořadí. Pan poslanec Jurečka, pan předseda Stanjura, pan předseda Bartošek a pan poslanec Holomčík. Pan poslanec Jurečka má slovo. Prosím.
Děkuji. Krásný podvečer milé kolegyně, kolegové. Pár faktických poznámek na pana vicepremiéra Hamáčka. V naší minulé koaliční vládě jsme společně rodinám díky postupnému zvyšování slev na děti přinesli ročně 5,5 miliardy korun navíc. Když byla otázka na pana předsedu Výborného, já jsem v té vládě byl. To je konkrétní odpověď. Jsou dvě důležité věci, které byly rodinám vráceny. Mě to fakt nezajímá. Přestaňme se prosím o to hádat. Tak to, prosím pěkně, udělejte a nemám problém s tím, kdyby pan premiér za týden přišel a řekl, byl to můj nápad, já jsem to vymyslel, Sněmovna to podpořila. Mně jde o to, jestli těm rodinám jsme schopni pomoci.
Přivedli jsme Českou republiku do NATO. To je dobře, ne? Já neříkám, že my sami. Transformovali jsme komunistickou zemi na normální demokratickou prosperující zemi. Takže nemá cenu se vracet a vymlouvat se. Dnes ta debata je v zásadě jednoduchá. Kdyby paní ministryně chtěla, tak ty peníze našla ve svém rozpočtu. Kdyby vláda chtěla, tak to jedno promile výdajů najde ve svém rozpočtu. Ukažte mi vládu, která je schopná odhadnout celkové výdaje státního rozpočtu s přesností na jedno promile. Je to prostě nespravedlivé. Půjdeme k Ústavnímu soudu. Uvidíme, co na to řekne Ústavní soud. A 80 tisíc rodin má na to doplatit. Ani to nejste schopni pořádně spočítat. Že každá z nich dostane 80 tisíc navíc. Takhle to prodáváte: 80 tisíc ne pro všechny, ale pro většinu. Tak jim to řekněme otevřeně. Ani to není pravda, pane vicepremiére. Já myslím, že to není pravda. Připadá vám to důstojné? Nevymluvíte se z toho. Vy jste včera ohlašovali a paní ministryně radostně, aby dneska sklopila uši a požádala, abychom hlasovali jinak, než chtěla včera.
Teď je na řadě pan předseda Bartošek, po něm pan poslanec Holomčík, poté pan předseda Hamáček.
Osobně mě to mrzí, protože ty rodiče a rodiny nezajímá, co tady bylo před x lety. Za sebe mohu říct, že já jsem sociální demokracii v tom fandil. Já jsem, paní ministryně, vaše vyjádření kvitoval a ocenil jsem ho. Věřte, že já se tady na vás nebudu zlobit. Mně je to jenom líto. Já jsem ten krok a to vyjádření, které jste dala, já jsem mu rozuměl a líbilo se mi.
Děkuji za slovo. Ten spor přece není o tom, jestli něco jde, nebo nejde, jestli jsou na to peníze, nebo nejsou. Ten spor, který se teď tady vede, je o tom, že se nezanedbatelnému množství občanů této země něco přes oficiální média, oficiální kanály slíbilo, a teď se to prostě nedodrží. A proč to je?
Ale okamžitě proti tomu rozhodnutí v řádu dnů přišlo rozhodnutí orgánu ochrany přírody, které řeklo - nekácet. A teď stála proti sobě dvě rozhodnutí se stejnou právní silou a mohla se maximálně lišit ve výši té sankce. A jak se ten ředitel měl rozhodovat? Tato sněmovní verze jednoznačně říká, že v těchto klíčových momentech je přece jenom o něco přednější zdraví strojvedoucích a zdraví cestujících a jejich bezpečnost. Můj tatínek je celoživotně strojvedoucí. To ani náhodou neříká.